Na to se ptám. Oni počítali s tím, že zkrátka otevřou a budou moci provozovat také večerní provoz. Takže co teď s těmi zásobami, co teď mají dělat? Na to nám asi zřejmě nikdo neodpoví. Dneska jsem se trošku zasmála, když jsem si ráno přečetla zprávu na Novinkách. Ptám se: Proč vůbec k takovéto informaci došlo? Proč by si lidé, když už tedy nemůžou sedět v té restauraci, proč by si to pivo nemohli vzít domů? Nerozumím tomu a věřím, že tedy dojde k nápravě a takováto nesmyslná opatření a slova ze strany vlády, že už k tomu nedojde, protože opět by to byl hřebíček do rakve našim živnostníkům. To je, myslím si, jasné. Do toho přijde pan Hamáček, ministr vnitra, který řekne, zpřísňovat se nebude. Ministerstvo zdravotnictví řekne, zpřísňovat se bude. Další věcí je, pokud se tedy náš stát vrátí do stupně číslo čtyři, znamená to tedy, že opět budou moci mít otevřeno jenom velké supermarkety? Máme nějaké relevantní důkazy o tom, že v tom malém železářství či v obchodě s botami došlo k nějakému většímu nárůstu nakažených nebo že zkrátka ti malí živnostníci nedodržovali tato opatření, která jsou vlastně všude stejná? Ale co to znamená pro ty lidi? Že opět tedy budou muset zavřít, když teď otevřeli ve čtvrtek? Myslím, že by to naši živnostníci ocenili, kdyby slyšeli konkrétní odpovědi. Pokud tedy po našich občanech chcete, milá vládo, aby dodržovali opatření, aby dodržovali rozestupy, roušky a tak dále a tak dále, tak musí také vláda a ministerstvo dodržovat ta svá opatření a svá slova. Pokud tedy jsme ve stupni tři, dneska tomu tak oficiálně ještě je, není tam nic o tom, že by měla být omezována provozní doba restaurací. Nebo ano? Takže pokud my máme něco dodržovat, pokud živnostníci mají něco dodržovat, tak je nutné, aby i vláda dodržovala to, co slíbí. To si myslím, že je relevantní pro obě strany. Spousta restaurací a hospod se dneska chystá k protestu proti těmto nesystémovým opatřením. Jak jsem říkala, jsem naprosto přesvědčena o tom, že většina restaurací jistě zodpovědně dodržuje a dodržovala daná nařízení a opatření. Nevidím k tomu žádný důvod. Za čtyři dny? Jak můžeme za čtyři dny, když máme určitou inkubační dobu, vědět, že toto otevření restaurací přispělo k tomu, že se tady zvýšil počet infikovaných a nakažených covidem? Máme tato čísla? Proč opět házíme tu vinu na restaurace, které podle mého vědomí, to, co jsem i viděla, se snaží a dodržují bedlivě opatření. No a potom dochází k tomu, co se stane dnes a další dny, že opravdu spousta restaurací se chystá k protestu, a to tak, že i po 20. hodině budou mít otevřeno. A to je důsledek nesystémového jednání ze strany vlády. Takto na to reagují naši podnikatelé.
Takže to bylo poslední vystoupení v rozpravě, o kterém vím. Není tomu tak, v tom případě přistoupíme k hlasování. Já poprosím pana zpravodaje, aby nás seznámil s návrhy a navrhl proceduru.
Velmi pozorně jsem poslouchal rozpravu.
Děkuji. Tak já se zeptám, jestli jsou to všechny návrhy, nebo jestli někdo má pocit, že jeho návrh nezazněl.
S tím, že dle orientačního hlasování návrh, který bude mít největší počet hlasů, by v tom takzvaném ostrém hlasování byl hlasován jako první.
Já děkuji za ten návrh. Ano, ano, tak aby to bylo jasně.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Ano, děkuji.
Podle mě ten návrh je nehlasovatelný.
Tak já souhlasím s tím, co pan vicepremiér tady navrhl, že by to bylo jako doprovodné usnesení. My jsme předpokládali tedy, že to nabízíme jako gentlemanskou dohodu, že by takto to fungovalo, o týden prodloužení a řešení tady tohoto návrhu.
Takže já to zopakuji. To by bylo první hlasování, o kterém bychom rozhodli v orientačním hlasování.
Já ještě jednou tu proceduru pro jistotu shrnu a nechám ji schválit nejdříve. Takže tohle je návrh procedury a věřím, že byl dostatečně jasný. Pokud nikdo nic nemá, já ho nechám odhlasovat. Kdo je proti? Já vám děkuji. Na tomto je tedy shoda. A nyní prosím jednotlivé návrhy. Nyní budeme orientačně hlasovat o jednotlivých návrzích, takže prosím ten první návrh je?
Děkuji.
Děkuji. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Kdo je proti, se neptám, pardon. Prosím další návrh k orientačnímu hlasování. Tak. Ptám se, kdo je pro.
To znamená, ani pan profesor Klaus, ani pan profesor Beran nejsou dezinformátory a to já jsem nikde na našem webu neviděl, jenom říkám, že výroky těchto lidí, když jsou třeba i jinak, než jsou myšleny, velice rychle přebírají dezinformační weby a to je ten problém. Nic víc, nic míň. Tak prosím, testování PCR testy v té hodnotě kolem 35 tisíc denně stojí tuto zemi zhruba 2 miliardy denně, pardon, měsíčně. Dvě miliardy měsíčně. Což je třeba nová porodnice ve Fakultní nemocnici Brno nebo nějaký kus nemocnice někde jinde. Je potřeba to dát, ale není pravda, že je to tak, že by to stálo stejně jako den lockdownu. Kolik stojí den lockdownu, my nevíme, já vám jenom můžu říct, kolik stojí den státního svátku, kdy nejedou fabriky a nejede běžný provoz. Je to asi 5 miliard korun. Takže si to prosím dejme do korelace, ale zase neuvádějme něco, co není pravda. Takže když se testuje PCR kolem 30 tisíc testů za den, tak se jedná zhruba o 24 miliard korun ročně. A nikdo nezpochybňuje PCR testy. Takže jenom na to upozorňuji. Takže není pravda, že testujeme málo. Není to prosím pravda. Zase, srovnávejme srovnatelné.
Děkuji, pane předsedající, dobrý den, dámy a pánové. Já budu dnes hlasovat proti prodloužení nouzového stavu. Hlasovali jsme zodpovědně v době, kdy jsme stáli proti neznámému nepříteli. Jak už tady dneska mnohokrát zaznělo, vláda nepotřebuje nouzový stav na vyhlášení celé řady opatření. Neustálé prodlužování nouzového stavu je tedy nadbytečné. K tomu všemu se nedá věřit oficiálním statistikám, protože to často vypadá, že jsou nahodile nebo na politickou objednávku vytvářeny stejným softwarem, který zfixloval volby amerického prezidenta. Čím dál tím více je zřejmé, že si někdo nepřeje rychlá, účinná a laciná řešení koronavirové krize. Bude takto vedena vládní provakcinační kampaň? Bude postavena na cenzuře a umlčování oponentů? Bude postavena na tom, že každý, kdo se opováží kritizovat vládní vakcinační plán, bude označen za konspirátora? Tak to si rovnou dovolím tvrdit, že taková kampaň bude kontraproduktivní. Nepodpořím nouzový stav, protože to čím dál tím více vypadá, že jediným cílem opatření je zlikvidovat kvalitu života i život sám co nejvíce lidem. Pomocí Hydroxychlorochinu nebo Isoprinosinu, který v mnoha případech u nás doma sami lékaři dokonale vykoupili z regálů našich lékáren. Tak jako dopadla vakcinace v roce 2009 u lékařů, tak i dnes v mém okolí není lékař nebo lékárník, který by tento Isoprinosin nepoužíval preventivně. A takto morálně ukotvený člověk nás má přesvědčovat o nouzovém stavu? Takto morálně ukotvený člověk požaduje po občanech této země, aby mu věřili? Takto morálně ukotvený člověk chce přesvědčit občany o tom, že se mají vakcinovat? Je to velmi podobné ministru Prymulovi, který si dělal legraci jak ze svých vlastních nařízení, tak ze všech občanů této země. Diskriminují se čeští živnostníci ve prospěch nadnárodních korporací. Každé, každé opatření vlády vždy záhadným způsobem obsahuje něco, co zvýhodňuje nadnárodní korporace proti našim živnostníkům. Jak již bylo řečeno, v Polsku to udělali přesně naopak. Zvýhodnili své živnostníky, své drobné podnikatele vůči nadnárodním koncernům. A nakonec nepodpořím nouzový stav proto, protože se mi zásadním způsobem nelíbí agresivní pozice české vlády, která každého s oponentním názorem označuje za dezinformátora. Ten systém neprošel žádnou oponenturou, žádnou diskusí. Systém PES je podle něj dobrý tak akorát na sledování vývoje epidemie. Všechno toto mi dává dohromady, že nouzový stav, tak jak je dnes nastaven a veden, nedává záruku, že bude fungovat. Měli jsme semafor, nyní máme "psa" a vypadá to, že nás čeká kolo štěstí. Protože přesně tak jako sázka na náhodu tato opatření vypadají. Nakonec prosím kolegy z KSČM, aby zvážili své hlasování a velmi dobře se zamysleli nad tím, jestli chtějí být podepsaní pod tímto prodloužením.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 76. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás zde vítám. Já navrhuji, abychom určili jako ověřovatele poslance Víta Rakušana a poslance Jiřího Valentu. Tak. A pro nově příchozí do sálu, zopakuji, že budeme hlasovat o osobách ověřovatelů. Kdo je proti? Já tedy otevírám rozpravu k legislativní nouzi. Připomínám, že to je něco jiného než stav nouze. Nikoho nevidím, rozpravu končím a přistoupíme k hlasování. Já přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna potvrzuje trvání stavu legislativní nouze, před začátkem schůze." Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Návrh byl přijat. Nikoho nevidím, budeme tedy hlasovat o celém návrhu pořadu 76. schůze Poslanecké sněmovny, jak byl písemně předložen. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh byl přijat.
Vážená vládo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, TOP 09 prodloužení nouzového stavu nepodpoří. Nouzový stav je zcela výjimečný stav. Je to výjimečná věc, výjimečná situace. A má být využíván k opravdu účinnému řešení situace. Musí být perfektně odůvodněn a musí s ním být zacházeno jako s šafránem při vaření. Materiál na úrovni seminárky středoškoláka, kterým odůvodňujete svoji žádost o prodloužení nouzového stavu, by na té střední škole možná jakž takž stačil na to, aby uspěl. Ale na to, abychom na základě takových odůvodnění byli ochotni zvednout pro prodloužení ruku, to opravdu nestačí. A vždycky vás žádáme o to, abyste ten svůj materiál zpracovali skutečně kvalitněji. Takže není to jenom o tom proč, ale i o tom jak. O odpovědi na tuto otázku. V tom materiálu to není zodpovězeno a scénáře vývoje, které konečně už obsahuje ten materiál, to je mírný posun oproti předchozím různým těmto žádostem, tak je sice možné vidět nějaký nástin, ale ta jasná konkrétní odpověď, jaké kroky budete přijímat, ta tam fakt není. No evidentně, ten už také neplatí. PES má mnoho štěňat a on sám už asi zřejmě pošel. Když se to hodí, tak se právě tímto systémem stále ještě zaštiťujete, ale pak v realitě už od něj postupně ustupujete. A já se vlastně nedivím, protože my už od samého začátku uvedení protiepidemického systému vám říkáme, jaké má chyby a že je potřeba jej opravit. Když jste viděli, že má řadu slepých míst, udělali jste změny? Proč taky, že jo? Tak to, tedy, dámy a pánové, ani náhodou. Trpělivost není bezedná. Ta trpělivost už došla. Zoufalí lidé dělají zoufalé činy. Já je rozhodně dostávám právě po stovkách denně. Volání o pomoc se stupňuje společně s tím. Já vám teď řeknu pár konkrétních příkladů, ale ty příklady by se tady daly snášet jeden za druhým klidně celý den. Podnikatel zaměstnávající desítky lidí. Je to konkrétně v Českých Budějovicích. Včera jsem s ním mluvila. Víte, kdy tento člověk dostal pomoc z programu COVID - Ubytování za jarní vlnu? Předevčírem, 7. prosince, mu konečně na účtě přistála pomoc, která byla určena na období jara. No aspoň nějaká, že? Pomoc má být zejména rychlá. Co bylo evergreenem a hlavním sloganem jara? I tady od toho pultíku a i z úst vás, vládních představitelů? To tady zaznívalo neustále. Už to celkem přestává zaznívat, protože ta realita, která se ukazuje, tak ukazuje jednoznačnost. V jeho tržbách to dělá samozřejmě zásadní výpadek. Když jsem u těch tržeb, tak pro dokreslení mi uvedl, že za těch deset měsíců současného roku, kdy žijeme s koronavirem, má tržby na úrovni asi 30 % toho, co měl za stejné období v minulém roce. Asistentku, auto s řidičem, kancelář, tohle všechno. A říká zcela jasně: Jestli přijde další uzavření, tak já už to nedám, na jaře zavírám, končím, všechny propustím a sám jdu také na úřad práce. Další příklad. Manikérka z Prahy, osoba samostatně výdělečně činná, samoživitelka, matka dvou malých dětí. Přišla kvůli jarní vlně o třetinu svých zákaznic. Její zákaznice si teď nemohou dovolit její služby, a to i když je nabízí za opravdu příznivé ceny. Ztráty z podzimní vlny teprve sčítá. Výpadek se projeví dalším úbytkem, to je zcela jisté. Obnovovat klientelu nebude trvat vůbec krátkou dobu, to potrvá mnoho měsíců, možná ještě déle. Nájem jí běží celou dobu, kdy měla zavřeno. Z kompenzačního bonusu po zaplacení odvodů pojistného jí zbyde právě na ten nájem, na obživu už nula. Pro zapojení do COVID - Nájemné nesplňuje podmínky. V pomoci od státu se příliš nevyzná. Já s ní mluvím velmi často, znám ji léta. A v jejím případě je pojmenování bonusu jako kompenzace naprosto zavádějící pojem. V jejím případě to žádná kompenzace není, to je dávka na holé přežití. Takže co myslíte, že tihle lidé dělají?
Cituji z jeho dopisu ministru zdravotnictví České republiky doc. Jmenuji se Jiří Beran, jsem lékař, kandidát věd v oboru epidemiologie, docent epidemiologie, profesor epidemiologie jmenovaný prezidentem Havlem. Dlouhé roky jsem epidemiologii vyučoval na několika lékařských fakultách. Jsem autorem osmi monografií, které byly oceňovány lékařskými společnostmi nebo prezidiem České lékařské společnosti. Jsem autorem mnoha zahraničních publikací. Denně mi přibývají jedna až dvě zahraniční citace. Proto se mě dotklo, že jsem uveden na webových stránkách vašeho ministerstva v kategorii "Známé osobnosti často propagují dezinformace". Isoprinosin patří do farmakoterapeutické skupiny jiná antivirotika, což znamená, že se jedná o přípravek používaný proti virům. Přípravek se nesmí používat jen při alergii na účinnou látku a zvýšené hladině kyselině močové v krvi. Uvádí, že použití Inosin pranobexu je spíše brzdou než urychlovačem případné cytoxinové bouře, protože působí jiným mechanismem účinku. Webové stránky mám k dispozici. Opravdu se chce vláda podílet na rozvrácení naší ekonomiky a rekordním zadlužování s nemožností splacení ani našimi potomky v desáté řadě? A z jakého důvodu? Soros už se vyjádřil, půjčte si, jistinu dluhu nemusíte vracet, plaťte jen úroky. Na základě pochybných podkladů se vyjadřuje falešná starost o zdraví, ale je to spíše snaha o nemocnost obyvatel. A to je jejich ochrana? Takhle byste si přáli žít před koncem svého života? I ve vězení se mají kriminálníci lépe než naši senioři. Údajně takto seniory chráníme, takže se postupuje tak, že i kdyby měli senioři umřít ze strachu nebo z osamocení, tak hlavní má být, že v testu nebudou pozitivní na covid. Také ne, tak ukončeme testování na covid, který nevykazuje jiné hodnoty než obdobně závažné onemocnění, jako je chřipka. Upozorňuji, že ta úmrtí byla s covidem, a nikoliv na covid.
Pan poslanec Kubíček s přednostním právem - procedurální návrh, předpokládám.
Ano, děkuji za slovo, pane předsedající.